Terapeutický program bude muset absolvovat každý řidič, který se dopustil přestupku nebo trestného činu, za nějž mu byl uložen zákaz řízení na dobu delší než 18 měsíců nebo který se odmítl podrobit vyšetření na ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami, či ten, komu to uloží státní zástupce nebo soudce. Zákonná úprava terapeutických programů byla přijata na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu uplatněného v návrhu zákona, jenž primárně upravoval předpisy v oblasti trestního práva. Tato právní úprava tedy nebyla projednána v rámci vládní fáze legislativního procesu. Je proto potřeba, aby byly odstraněny zásadní nedostatky této právní úpravy dříve, než nabyde účinnosti. K tomu má dojít 1. července letošního roku. Platná právní úprava terapeutických programů počítá s tím, že veškerá relevantní ustanovení nabudou účinnosti k jednomu datu, to je právě k 1. červenci letošního roku, aniž by obsahovala jakákoli přechodná ustanovení. To v praxi není možné zajistit. Budoucí lektoři by museli dle platné právní úpravy nejprve absolvovat kvalifikační kurz, což ale zabere nějaký čas. Tito lektoři se totiž nejprve musí akreditovat, aby tyto terapeutické programy mohli poskytovat.
Dokáže v první větě akorát sprostě urazit pana ministra.
Jednu větu, abychom to nenatahovali. My chceme projednat milostivé léto určitě tak, jak jsme si dohodli, jak jsme si slíbili. Nebudu tady vyčítat, kdo komu co - jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá - ale mám jednu připomínku. Kdybyste nám schválili mimořádnou schůzi na téma Česká pošta, nemuselo to být ani nějak dramaticky dlouhé, tam bychom si to prostě všechno řekli a bylo by to bez problémů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bez jakékoli diskuse a komunikace byl zveřejněn seznam poboček, které budou v Pardubickém kraji zrušeny, a jedná se o 17 poboček v šesti městech. Opět to nejvíce dopadne na seniory a na lidi se zdravotním postižením. Například v Pardubicích má zaniknout sedm poboček, zcela bez pošty zůstanou některé části města. Pan primátor se vyjádřil: "Pošta ani ministerstvo s námi tento krok nekonzultovalo, neměli jsme možnost rozhodnutí korigovat či ovlivnit. Vzhledem k tomu, že v Pardubicích jde o více než polovinu stávajících poboček, tedy sedm ze stávajících třinácti, zcela jistě to způsobí velký diskomfort pro zákazníky, kteří si budou muset najít novou spádovou pobočku. Zcela bez pošty zůstanou například části Dukla a Dubina a to jsou největší části, nejvíce obydlené části města." Pan starosta Chrudimi před zveřejněním seznamu uvedl: "Dost dobře si nedokážu představit, že by se některá pobočka zrušila. Není mi jasné, jak by se to zvládalo bez jediné, a to kterékoli pobočky." A výsledek? Ze čtyř poboček se ruší tři a zůstává ta, kde je nejkomplikovanější parkování a kde již nyní se tvoří dlouhé fronty. Je to pro Pardubický kraj nepřijatelné, a proto žádám o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu po pevně zařazených bodech.
Děkuji a poprosím další a to je paní poslankyně Dražilová. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Tak já bych chtěla zařadit bod Rušení pošt ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Libereckém kraji. Já chápu, že se to třeba někomu nelíbí, že tady načítáme každý za svůj kraj a své pošty, ale z toho je vidět, že tahle problematika je vážná. Tak nevím, jestli tady bojují za sebe, nebo za své občany ve svém kraji.
Za účelem vymahatelnosti se navrhuje rozšíření pravomocí KHS.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru: opět doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh na potvrzení předsedkyně výboru Poslanecké sněmovny Chtěla bych vás informovat, že se dne 24. března 2023 sešel výbor pro zdravotnictví a zvolil svou novou předsedkyni. Zahajuji rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že jsme potvrdili předsedkyni výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Dalším bodem je Návrh na změny ve složení orgánů
Děkuji za slovo. Já vás provedu, kolegyně a kolegové, volebními body. Jeden budeme hlasovat veřejně aklamací - jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny - a tři volební body provedeme tajnou volbou, pokud o tom tak Sněmovna rozhodne. První bod, tedy Návrh na změny ve složení orgánů Konstatuji, že v tomto bodě volební komise vyhlásila standardní lhůtu pro podání návrhu před jednáním Sněmovny. Volební komise tyto návrhy promítla do svého usnesení číslo 94 ze dne 4. dubna. Ve všech případech se jedná o výměnu v rámci poslaneckých klubů, jeden poslanec nebo poslankyně za jednoho. Počty tedy sedí.
Ještě máte nějaké přání na kdy zařadit tyto body?
To v minulosti nebývalo zvykem. Ale to je věc té strategie. Pak bych chtěl také upoutat pozornost veřejnosti, pokud to sleduje.
Jenom upozorním, že jsme v bodě Změny pořadu schůze, takže velmi žádám o to, abychom vystupovali k pořadu schůze. Takže já vám dám samozřejmě prostor s přednostním právem jako všem ostatním, jenom opět znovu požádám, buďme si vědomi toho, že jsme v bodě Změny pořadu schůze.
Dobrý den. Děkuji za slovo. A znovu vám připomenu 300milionový úplatek.
Paní ministryně, máte slovo. Ještě jednou prosím o klid v sále, kolegyně, kolegové!
Dobré ráno, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Návrh byl zpracován jako první legislativní reakce na agresi Ruska na Ukrajině...
Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, prosím ještě jednou o ztišení v sále, aby paní ministryně měla prostor a klid na to, aby přednesla, co potřebuje. Ještě jednou prosím o klid v sále. Prosím ještě jednou, je to důležitý bod.
Konkrétní navrhované změny se týkají možnosti ozbrojených sil zasahovat proti dronům nad našimi základnami, zlepšení přepravních schopností, to je zavedení vojenského vlaku, umožnění výcviku ozbrojených sil v zařízeních státních podniků a příspěvkových organizací Ministerstva obrany. Předurčení pro doplnění ozbrojených sil s povinností vykonat vojenský výcvik na základě rozhodnutí vlády zákon zavádí další možnost dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti. Dále se zvyšuje atraktivita aktivní zálohy novými motivačními prvky a zlepšením podmínek. Jedná se zejména o náborový a stabilizační příspěvek a zlepšení podmínek pro poskytování výstrojních náležitostí. A konečně zákon novelizuje i kompetenční zákon, kterým se zřizuje nový institut poradce pro národní bezpečnost, čímž se naplňuje i programové prohlášení vlády. Chtěla bych poděkovat za debatu na výboru pro obranu i tady na plénu Poslanecké sněmovny. Výbor pro obranu přijetí návrhu zákona doporučil.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomuto návrhu této rozsáhlé novelizace proběhla rozprava na jednáních výboru pro obranu a byla to velmi rozsáhlá diskuse, a to 14. března a poté 11. dubna, a jsem rád, že vylepšuje motivační podmínky aktivním zálohám a těm, kteří mají zájem se podílet na výcviku k obraně České republiky. Také se narovnají podmínky příspěvkových organizací. Navrhovaná změna, navrhovaná novela, by měla vylepšit podmínky a zefektivnit podmínky při přípravě k obraně České republiky v době míru. Chci říct, že původně bylo navrhováno, aby byla novela schválena již v prvním čtení. S tímto jsme však nesouhlasili, díky vetu, které jsme uplatnili, jsme měli možnost podat pozměňovací návrhy, které výbor pro obranu doporučil schválit. Teď mi dovolte připomenout, jaké pozměňovací návrhy byly za hnutí ANO podány. V prvním pozměňovacím návrhu podaném společně s kolegy z výboru pro obranu v rámci jednání výborů je návrh na zachování současné definice operačního zasazení definovaného v zákoně o ozbrojených silách České republiky. Rovněž dosavadní úprava počítá s nasazením pro ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot nebo životního prostředí, a tedy je stávající úprava jasně dostačující. Tento pozměňovací návrh byl součástí usnesení výboru pro obranu, ve kterém výbor doporučuje, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, Poslanecká sněmovna schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ke zmíněným pozměňovacím návrhům zaujal výbor pro obranu doporučující stanovisko a tím bych vás chtěl požádat o jejich podporu.
Děkuji, pane předsedající. Vládní návrhy zákona, kterými se mění celkem čtyři zákony v oblasti ochrany, jsou zásadní změnou obranné legislativy. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Ale jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona, takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Je zde velké riziko, že právě tento institut, a nejen on, by mohl sloužit k vysílání českých občanů do zahraničí, například na bojiště na Ukrajině. Ve znění dosavadních zákonů by vláda a Ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy, ovšem s tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala k dispozici životy jakýchkoliv našich občanů od 18 do 60 let dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu. Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se tedy opouští koncept profesionální armády a oživuje se branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato branná povinnost stále trvá a nikdy nebyla zrušena. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího Úřadu vlády. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu bude podřízeno, nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. Navíc má mít vůbec bezpečnostní prověrku NBÚ na nejvyšší stupeň, tedy na PT? A jak dlouhý tedy bude jeho mandát? Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez delší předchozí odborné diskuse, takže SPD tento zákon nepodpoří. Děkuji za pozornost.
Prosím dalšího z řádně přihlášených, a to je pan poslanec Vladimír Zlínský.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych se taky vyjádřil k návrhu tohoto zákona.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně oznámili, kdo žádá o vydání nové karty. Takže vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili. pan poslanec Lukáš Vlček celý jednací den ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Milada Voborská od 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Viktor Vojtko celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Radek Vondráček celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Vrána celý jednací den z pracovních důvodů. A já zde mám v tuto chvíli přednostní právo pana předsedy Cogana a poprosil bych všechny, jestli bychom se mohli ztišit v sále.
Pak už by pokračoval ten sled Sněmovny tak, jak byl přečten předsedajícím.
Výsledek: přijato. Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Bohatě by tedy stačilo, kdyby v tomto duchu rozpočet navrhovala vláda a pak se snažila o jeho prosazení v Poslanecké sněmovně, vysvětlovala, apelovala na poslance a podobně. Armáda je musí smysluplně pojmout. Zároveň by mělo být řečeno, kde na to Česká republika vezme. I když je to dlouhodobý závazek našeho členství v NATO, prakticky nebyl bohužel naplňován celé roky a deficity státních rozpočtů a rostoucí státní dluh také hovoří jasně proti. Naopak jsou silné důvody pomoci hlavně našim občanům, kterým se propadá životní úroveň, hrozí pády firem, a tedy i růst nezaměstnanosti. K tomuto návrhu zákona mám další námitku. Je to tedy i podle mne pokus o nepřímou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť je snaha obejít rozhodovací legislativní pravomoc Poslanecké sněmovny, a to v otázce každoročního projednávání návrhu státního rozpočtu, tedy aby nebylo možné celkový rozpočet na obranu snížit pod 2 % HDP. Například: "Nákup nových vozů pro armádu provází pochybnosti a podezřelé zákulisní vztahy." Dále: "Obrana chce nakoupit kritizovaná lehká útočná vozidla násobně dráž než Britové." Dále: "Armádní zakázce za 52 miliard hrozí krach. Švédové si diktují podmínky."
Váš proslov vyvolal několik faktických poznámek.
Já jsem vždycky udiven logikou: dávali jsme málo, neplnili jsme, tak budeme dávat ještě méně. A znova - jde o naši suverenitu, a proto je potřeba tento zákon jednoznačně podpořit.
Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Janulík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, nebýt pokladnička pro cizí státy. Čili co jde, utraťme doma, našim firmám, protože jsme v tom asi velmi dobří. A dovolím si jednu reminiscenci. Před deseti lety, paní ministryně, tady stál kolega Chalupa a ten plédoval velmi za armádu, a dokonce tady navrhoval, aby se zpátky zaváděla branná výchova a tak dál. A já jsem si na to opravdu tentokrát vzpomněl, že to je deset let, a představte si, co se za těch deset let změnilo.
Polsko v tomto roce bude věnovat na armádu 4 % HDP.
Je to tak, ale aspoň nějaká deklarace prostě tady je.
Podstatou je zavedení třídního učitele i v mateřské škole.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Omlouvám se, má tam být samozřejmě pro učitele, tak jak jsme vedli tu diskusi. A pojďme se dohodnout, co s tím uděláme. Ještě jednou se omlouvám.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Tento pozměňovací návrh byl načten v rámci podrobné rozpravy při druhém čtení návrhu zákona. Navrhuje prodloužení doby, na kterou může být uznána odborná kvalifikace, na pět let, tedy zvýšení času na doplnění pedagogické kvalifikace. Poslední hlasování je o zákonu jako celku.
Ano.
Budu rychlá, abychom to stihli. My to přejeme učitelům, nesouhlasíme s tím, že jste vykopali tady příkopy mezi pedagogickými pracovníky. Naše vláda nepotřebovala žádný zákon a zvedala jak učitelům, tak pedagogickým pracovníkům ostatním. My jsme se nakonec dohodli, že bude každý z nás hlasovat podle svého svědomí.
Pokud nikoliv, tak se můžeme pustit do hlasování.
Takže první byl návrh na zamítnutí zákona. Děkuji.
Děkuji. Přijato.
Děkuji. Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji, takže neutrální. Kdo je proti? Výsledek: přijato. Můžeme přejít k dalšímu bodu číslo
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, kolegyně, kolegové, tímto vám předkládám spolu s panem ministrem financí návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně rozpočtových pravidel. Celostátní systém rozpočtování výdajů na obranu státu, což umožní systematicky započítávat obranné výdaje jiných kapitol do výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % HDP a strategické projekty armády, vláda bude dostávat ke schvalování klíčové víceleté armádní projekty s jejich celkovou předpokládanou hodnotou financování a armáda by na ně z tohoto celkového objemu čerpala v jednotlivých letech peníze až podle smlouvy, protože dříve přesné určení financování pro každý rok bohužel nelze určit. Tento prvek vytvoří potřebnou stabilitu pro plánování, ale i vyjednávání a jistotu pro realizaci akvizice. Změna rozpočtových pravidel pak obsahuje úpravu několika dalších věcí, které Ministerstvo financí vyhodnotilo jako potřebné. Jsem velice ráda, že jsme tuto situaci vlastně všichni předvídali a že o zvýšení výdajů na obranu jsme se všichni - tady si troufnu říct, opravdu všichni ministři - pokoušeli. To, že někdy jsme na to v Poslanecké sněmovně či mezi jinými kolegy z vlády nenašli podporu, to je druhá věc.
Otázka zní: Jaká je definice těchto rizik? Kolik času budou mít předurčené osoby na patřičný výcvik, než budou odeslány do oblastí bojové činnosti, a kdo je bude cvičit? Dále je velkou neznámou, kolik občanů vyslyší tuto výzvu vlády, respektive Ministerstva obrany, aby o institut předurčení požádali. Je známa nějaká predikce? I z toho důvodu, že každý rok ukončí brannou povinnost několik desítek tisíc aspoň částečně vycvičených osob z důvodu dovršení věku 60 let. Není možným řešením koncept teritoriální obrany, kdy občané daného teritoria se budou dobrovolně podílet na jeho obraně? Tento koncept může být komplementární jak s profesionální armádou, tak aktivními armádními zálohami a i s institutem předurčení. Tento koncept teritoriální obrany by mohl být založen na těchto principech - zdůrazňuji, základní princip by byla dobrovolnost.
Já vás přeruším, pane poslanče, a prosím všechny v sále, aby se ztišili.
Dále jsou to adekvátní fyzické nároky bez nutnosti splnit stejné fyzické požadavky, jako musí splnit profesionální voják. Dále je samozřejmě velmi důležitá i motivace, což může být dostatečně atraktivní výcvik, přiměřená finanční, a zejména materiální podpora a zavedení různých specializačních kurzů. Je třeba u těchto lidí a zájemců preferovat nasazení v místě, ke kterému má dobrovolník vazbu v podobě rodiny, přátel, majetku, osobních preferencí či tradicí, a je důležité, aby získal nějakou záruku teritoriální působnosti v případě jeho zájmu. Navrhované řešení by mohlo přivést k aktivní přípravě na obranu státu již nyní tisíce zájemců ochotných se podílet na obraně svého teritoria, ke kterému mají patřičné rodinné, národní či jiné citové nebo ekonomické vazby, aniž by jim hrozilo povinné převelení mimo teritorium, které by se uvolili bránit před nepřítelem či napadením.